A proč při kontrole se na něco nepřišlo?
Faktická poznámka pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Jaroslav Borka, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek.
K tomu jsou určeny. Dneska jsem tady v té úvodní sebechvále pana ministra slyšel, jak ten Agrofert holding vydělává obrovské miliardy, jak platí obrovské daně.
A dalších 20 miliard korun je ohrožených. Nepopírám, že církevní restituce byly správným krokem. Ale ne v takové formě, která měla za cíl jediné - vytáhnout další peníze z kapes občanů do politických stran. A hlavní otázkou je, jak byl tento Kalouskův tunel zrealizován. Podle interní zprávy statistického úřadu v roce 2015, kterou zveřejnila média, měla být cena za metr čtvereční zemědělské půdy zhruba 14 korun. A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům? Celkem Češi - daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? Martin Roman? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci? Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. Důsledky - jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané. Privatizace Letiště Praha. Tento plánovaný tunel za 100 miliard odtajnily Janouškovy odposlechy. Aktéři: Kalousek, Topolánek, Řebíček, Bém. Podle odposlechů si měli rozdělit provizi z privatizace Letiště Praha, které mělo hodnotu 100 miliard. A tehdy byl akcionářem letiště samozřejmě pan ministr Kalousek. Tuhle miliardovou šarádu vám zatrhl až pád vlády. Ale Řebíček s Kalouskem stihli aspoň pro letiště koupit totálně předražený pozemek za 4 miliardy, který kdysi patřil státu. Zase je to ten pan ministr financí Kalousek. Ano, slyšíte správně. Víte, co na to tehdy řekl majitel letecké společnosti Travel Service pan Šimáně? Dotační podvody. Já se ptám prostřednictvím paní předsedající paní Němcové, ta tu sedí 18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc. Není ztrátou času svolávat mimořádnou schůzi sněmovny kvůli pseudokauze Čapí hnízdo? Když ve Sněmovně leží 107 zákonů, které čekají na projednání! Zákony na regulaci a vyšší zdanění hazardu. Proč je mi touto mimořádnou schůzí věnovaná taková pozornost? Jak se postavila podezření na vaše napojení na české podsvětí? Že jste obchodoval s parťákem zavražděného kmotra Mrázka. I média to přešla bez povšimnutí. Ministerstvo financí vám ale prominulo chyby ve využívání dotací při obnově vašich rybníků. Stalo se to za vlády Mirka Topolánka a ministra financí samozřejmě dělal Kalousek. A jeho úřad dotaci neshledal závadnou. Pamatujete si, co jste řekl do médií? Že jste o tom s nikým nemluvil? Proč takové ujištění v mém případě nestačí, ale vám ho všichni spolkli? To jste všichni zapomněli, že pan Schwarzenberg a jeho firmy získali na dotacích ze státního rozpočtu přes 150 milionů korun? Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tentokrát to ale nebyl Klaus, kdo řídil tuhle privatizaci. Je zvláštní, že členem ODA byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Já na rozdíl od pana Schwarzenberga nejsem pokrytec.
Organizační výbor i tento návrh navrhl přikázat k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Má někdo návrh na jiný výbor k projednání? Není tomu tak. Z pověření vlády tento návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, obsah návrhu zákona vychází zejména z tezí nové právní úpravy zpracované v předminulém volebním období tehdejším podvýborem pro obecní policii a soukromé bezpečnostní služby výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny. Jde z našeho pohledu o vyvážený návrh nového zákona, který upravuje bezpečnostní činnosti vykonávané zejména podnikateli pro jiné nebo kýmkoli pro vlastní potřebu, tedy tzv. nekomerčně. Dalším kritériem, které tato norma upravuje, je upravení základních principů vztahů soukromých bezpečnostních služeb s dalšími subjekty. Dalším kritériem je vymezení přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnostní činnosti a sankcí za ně ukládaných, včetně odjímání licencí, a v neposlední řadě potom zakotvení kontroly výkonu bezpečnostní činnosti těchto služeb státem. Další aspekt, který považuji za důležitý, je bezpečnostní prověrka subjektů působících v oblasti komerční bezpečnosti. A v neposlední řadě je to odstranění absence právní úpravy, kterou Česká republika doposud neměla, a jsme pouze jednou z mála zemí, které takovouto úpravu v rámci Evropské unie nemají.
Ale je to takhle tlusté, ještě jednou, a je to o bezpečnostních agenturách. Jinak těch šest základních bodů pan ministr popsal.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová.
Co budeme dělat?
Já se omlouvám, slovo dostala paní poslankyně. A je tady s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. Doufám, pane předsedající, že jsem vám neskočil do toku myšlenek.
Ano, beru to jako návrh, o kterém dám hlasovat. Zahajuji hlasování o vyřazení zbývajících bodů schůze. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jedná se o můj pozměňovací návrh a kolegy Chvojky.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát.
Chci říci dvě poznámky. Vy jste tady jasně slyšeli stanovisko negativní.
Ještě jednou hezké dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to od začátku. Vy jste nám dneska zamítli projednání konkrétních protiimigračních a protiteroristických zákonů po vzoru Maďarska, Slovenska, které připravil náš poslanecký klub. Ztratili jsme tu včera debatou nad terorismem a imigrací několik hodin vlastně zcela zbytečně, zůstalo jenom u prohlášení bez toho, že by vláda konečně začala reálně něco dělat. Veřejnost politikům nevěří, průzkumy ukazují, že si lidé stále více myslí, že politici jsou odtrženi od reality, a já se tomu vlastně úplně nedivím.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru doporučující.
Zahajuji hlasování o návrzích. Návrh byl přijat.
Zde si dovolím drobné upřesnění, protože pan kolega Kudela zde mluvil o reklamním sloganu "můžeme hned". Pan kolega Bendl to potom přeložil jako že "budu hned". Já tedy nevím, o co jde , ale rozhodující je, že stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Teď se dostáváme už skoro k závěru, pane předsedající. Nicméně nám zbývají ještě návrhy pod písmenem F. Návrhy pod písmenem F jsou návrhy pana kolegy Ladislava Velebného. Garanční výbor ve svém usnesení doporučuje.
Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Pokud se teď tedy to rozrušení zmírní a Poslanecká sněmovna se ještě soustředí na poslední hlasování. Podle mého soudu bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, které byly hlasovatelné, a nyní nezbývá než hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.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
Pardon, až po úvodních slovech, pane ministře, si dovoluji dát hlasovat, až při zahájení rozpravy. Takže teď prosím o vaše úvodní slovo a dám hlasovat až před, při otevření obecné rozpravy. Prosím, pane ministře.
Takže ještě jednou, vážený pane předsedající. Předmětem předloženého návrhu zákona o dráhách je zejména zajištění transpozice evropské směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Návrh zasahuje zejména do následujících oblastí: Kategorizace drah a vymezení přístupu na jednotlivé kategorie drah.
Souhlasím s tím, že bychom to mohli řešit v jiné zákonné úpravě, ale tady toto řešení je také možné a myslím si, že nemusíme jej brát a nemůžeme jej brát jako přílepek.
Chce se mi říci no, neusnadnili jste mi to. Ale pokusím se s tím vypořádat, s těmi návrhy, které zde zazněly, tak, abychom nezavdali žádnou příčinu k nějakému potom zpochybňování postupu. Já jenom bych chtěl shrnout, že padly návrhy v pořadí, jak byly navrženy. Ano, skutečně, má pravdu. Potom je to čisté, nemusíme používat žádný extenzivní výklad a je to naprosto v pořádku. Podle mého soudu, nebo podle mých poznámek, žádné další návrhy nepadly. Takže poté bych rád přednesl návrh procedury.
Vzhledem k tomu, že toto považuji za vaši závěrečnou řeč k danému materiálu předtím, než proběhne návrh procedury...
Nicméně žádný extenzivní výklad. To by bylo jasné porušení jednacího řádu. Nic takového. Je to jasně výborový návrh. Přece i v zemědělském výboru má koalice většinu. Takže to, že jste se na poslední chvíli rozhodli, že ten konflikt zažehnáte, to je v pořádku, ale neohýbejte jednací řád. Ale to si, milí kolegové z vládní koalice, příště vykomunikujte dříve. Neříkejte, že jste nevěděli, o čem hlasujete v tak zásadní věci a v tak letitém konfliktu. Ten konflikt je přece mezi resorty letitý. Já si ho pamatuji úplně stejně, jenom byla personálně jinak obsazená ministerstva. Tady nemůže být dobrá vůle, žádný extenzivní výklad. To by bylo mimo jednací řád.
Tím se s tím vypořádáváme. Takže žádný extenzivní výklad tady v podstatě ani nebyl navržen.
Já už opravdu k proceduře.
Prosím tedy, jestliže nejsou další připomínky k proceduře, abyste, pane zpravodaji, přednesl proceduru, o které pak následně dám hlasovat.
Jiné návrhy legislativně technických úprav jsem nezaznamenal. Jako zpravodaj doporučuji, abychom i návrh pana kolegy Kudely brali jako návrh legislativně technické úpravy.
Zbývá totiž vyrovnat za cca 550 nebo kolik milionů korun náhrad, což představuje maximálně 9 až 10 tisíc hektarů. Dle kvalifikovaného odhadu mohou dosud neuzavřené restituční případy znamenat ještě maximálně dalších 300 milionů korun, což je dalších cca 5 tisíc hektarů. Dle mého názoru nestojí takto pojatá restituční tečka za komplikace, negativní mediální odezvu, která bude velmi pravděpodobně následovat. Okruh potenciálních nabyvatelů pak byl navíc zákonem omezen a z možnosti nabývat státní zemědělskou půdu byla vyloučena valná většina občanů tohoto státu s výjimkou těch, kteří byli aktivními zemědělci. To si myslím, že také dlouhodobě nemůže vést k ničemu pozitivnímu. Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení.
Nyní pan poslanec Herbert Pavera a dalšího přihlášeného do rozpravy ve třetím čtení nemám.
Hezké a příjemné skoro poledne. Myslím si, že to je vstřícnost jak Ministerstva zemědělství, tak bych chtěl poděkovat Státnímu pozemkovému úřadu za spolupráci při přípravě tady těchto věcí. Všichni víme, že každé ministerstvo má svůj majetek, který spravuje. Musela by se změnit spousta jiných věcí tak, aby se to spojilo dohromady. Děkuji vám za pozornost a děkuji za případnou podporu.
A ještě v rozpravě se hlásí pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Státní pozemkový úřad opravdu je tady za účelem spravovat především zemědělský půdní fond v majetku státu. Můžeme se o tom případně i bavit. Samozřejmě náměty z opozice k tomuto jsou vítány. Pokud jde o tu klíčovou, abych řekl asi nejvíce problematicky vnímanou restituční tečku, zaznělo tady několik věcí. První takovou klíčovou věcí byla případná nerovnost mezi restituenty. A je potřeba si uvědomit, že máme zhruba 25 % těchto restitučních nároků vypořádáno finančně.
Pan ministr se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Je to určitý pohled, možná i filozofický, na to, jakým způsobem má stát fungovat. Tolik jeden jediný konkrétní příklad. To si myslím, že sem nepatří. Děkuji za pozornost.
Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Protože padl ve druhém čtení návrh na zamítnutí, je potřeba o něm rozhodnout ještě před projednáváním pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. O totéž žádám pana ministra.
Pane předsedající, o návrhu na zamítnutí jsme hlasovali. Ten byl zamítnut.
Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.
Zemědělský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme pokračovat.
Zemědělský výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Zemědělský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Proto musí být dozor prováděn v kontextu epidemiologické situace a epidemiologických šetření v návaznosti na dietární expozici a systematický monitoring životních podmínek a musí být samozřejmě provázán i s dalšími lékařskými obory, které jsem zmínil výše. Základem dozoru v této oblasti je posouzení a hodnocení zdravotního rizika a řízení rizik včetně posouzení zdravotního stavu personálu. Předpokládá se tak, že hygienická služba bude zasahovat bez poznatků o situaci v terénu, které získává při výkonu běžného dozoru, což není akceptovatelné. A samozřejmě to můžeme shrnout do jedné věty. Navrhované změny jsou tak přímým ohrožením veřejného zdraví v oblasti potravin a výživy.